Poměr platu učitelů k průměrné mzdě v České republice se vždy uvádí za daný kalendářní rok. Výpočet v pozměňovacím návrhu pětice koaličních poslanců ale neobsahuje základní údaj, z kterého roku bude muset vyjít. Státní rozpočet na rok 2024 se připravuje v polovině roku 2023 a v této době je k dispozici oficiální údaj o průměrné mzdě v České republice teprve za rok 2022, takže 130 % průměrné mzdy z roku 2022 rozhodně nemůže být 130 % průměrné mzdy v roce 2024, vždycky půjde o částku mnohem nižší. Takže i když bude ve školském zákoně nově zakotvena garance financí na platy učitelů, o skutečnou garanci vlastně nejde. Je to přepočet objemu financí pro celou Českou republiku, průměrně na plný úvazek jednoho učitele. K této částce obdrží škola přibližně 20 % financí navíc na netarifní nebo nadtarifní části platu. A někdy se stává, že některý učitel nemá kromě tarifní částky platu nic navíc. Škola dostává pouze finance na jeho tabulkový plat plus 20 % navíc. A jenom poslední věc. Jedná se o jeden balík peněz, který se pak rozpočítává na všechny kraje a kraje ho pak rozpočítávají na jednotlivé školy. Tudíž opět nelze hovořit o žádné garanci. Takže buďto bude vůle vyčlenit v rozpočtu peníze do školství, a nebo nebude. Já si nemyslím, že to je plus, a nemyslí si to ani vysoké školy vzdělávající učitele, které kritizují tuto novelu za to, že umožňuje uznání kvalifikace někomu, kdo ve skutečnosti nemá pedagogické vzdělání, což není možné v žádné jiné zemi Evropské unie. Ten nedostatek učitelů není celoplošným problémem, týká se pouze některých aprobací a pouze některých regionů, takže není možné přece jej řešit takto celoplošným opatřením. Otázka by měla spíš znít, jak nalákat více studentů, aby šli studovat matematiku nebo fyziku či chemii, a jak cíleně podpořit dané školy v těchto regionech, a ne řešit, kým tyto kvalifikované učitele nahradit. To znamená, že žáci kvalifikovaných učitelů dosahují lepších výsledků. Celý tento dekvalifikační krok mi přijde poměrně dost nesystémový, nekoncepční.
Děkuji pěkně.
Děkuji. To znamená, není to černobílé - jako většina věcí. S vysokými školami a jejich reprezentací jsme vedli poměrně dlouhou diskusi a výsledný návrh je právě kompromisem.
Děkuji za dodržení času.
Dovolte mi, abych tady možná nečekaně bránil pana kolegu Kotena z SPD.
Já velmi stručně. Děkuji za tu debatu. Kupovaly se například nadzvukové letouny. Měly se kupovat pandury v počtu, aby tvořily nějaký logický útvar, koupilo se jich méně. Takže pak když část pandurů odstavila Felicie, nebylo kde brát další, které by nahradily ty, které byly v tu chvíli nepojízdné a v servisu.
Děkuji, pane místopředsedo. Zákon o jejím stabilním financování snad dnes tato Sněmovna schválí a zamíří do Senátu a zajistíme, že obrana státu nebude popelkou státního rozpočtu. Jenom zmíním to pořadí, jak bychom měli hlasovat.
Děkuji. Můžeme pokračovat.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nezpochybňuji hlasování.
Děkuji.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti návrhu?
Například tam je kromě legislativně technických upřesnění i více informací při vyúčtování, které dostane zákazník. Stanovisko garančního výboru je souhlasné. Nyní se dostáváme do fáze pozměňovacího návrhu B Ondřeje Lochmana, který se týká rozvoje digitálního rozhlasu.
Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?
Děkuji. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Návrh jsme zamítli.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Děkuji.
S návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti tomuto usnesení? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím.
To je jedno hlasování... Stanovisko výboru je bez stanoviska. Stanovisko nedoporučující. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně výše uvedenou novelu zákona o elektronických komunikacích ještě v tomto volebním období." Stanovisko výboru je bez stanoviska.
Není tomu tak.
Děkuji.
Dobrá. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh procedury? Nyní tedy poprosím pana zpravodaje, aby jednotlivé pozměňovací návrhy načítal, sděloval k nim stanoviska a postupovali jsme podle právě schválené procedury. Dobrá, na základě přání pana zpravodaje vyhlašuji na dvě minuty přestávku.
A teď už definitivně začneme, takže pojďme. Konstatuji, že návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takovou legislativně technickou úpravu? Počet poslanců byl ustálen. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat. Načtu usnesení? Konstatuji tedy, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas, a tím jsme se vypořádali s bodem číslo 115, jehož projednávání končím a děkuji jak navrhovateli, tak panu poslanci za spolupráci. Budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Richter.
Děkuji, pane předsedající. Aktuálně bych reagoval na návrh poslanců vládní koalice na zvýšení platů učitelů, tedy pouze učitelů. Jsem stále zaměstnancem školského zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti se závažnými poruchami chování, který - jako já - jsem uvolněn pro výkon veřejné funkce. Tímto neuváženým krokem dochází k dehonestaci práce pedagogů mimo pracovní pozice učitele. V realitě života a přirozenosti člověka to může zapříčinit i rozklad týmu a velmi špatná je potom i pracovní atmosféra. Zmíněná zařízení se svým charakterem vymykají analogii s pedagogickými aktivitami na půdě škol běžného vzdělávacího proudu. Vaším návrhem se například výrazně sníží možnost finanční motivace k nástupu nových pracovníků na tuto pozici a následné setrvání v této oblasti pedagogiky. Celkově je již dnes potenciální výběr kvalitních pedagogů v tomto směru velmi špatný. Činnost, míra samostatnosti a odpovědnosti je ale jiná a výrazně náročnější. Opět se již současný stav zobrazuje i při výběru kvalitního pedagogického personálu na těchto pozicích. Ve školských zařízeních pro výkon nařízené ústavní výchovy - neplatí pro dětské domovy - jsou běžnou součástí odborného personálu speciální pedagogové a psychologové. Jejich profesní příprava a růst odbornosti vysoce překračují požadavky kladené na učitele. Tito lidé jsou na trhu práce základních škol, středních škol vysoce ceněni, relativně permanentně žádáni, oslovováni a iniciováni k přestoupení z výše zmíněných zařízení. Dlouhodobě neřešená platová situace u těchto pracovních pozic má a bude mít dopad na zvýšenou fluktuaci profese, která je nejen vysoce odborná, ale taky podmíněná dlouhodobou osobnostní zkušeností. Situace, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny, poukazuje na fatální neznalost ze strany tvůrců legislativní normy z oblasti institucí, které jsou také v gesci Ministerstva školství. Ty mají svou specifickou pozici, specifické úkoly a specifické potřeby.
Pokud ve veřejném sektoru nebudou přijímána anonymní oznámení, klesne již dosažený standard whistleblowingu a taková úprava odporuje Evropské směrnici. Šlo by vlastně o nesprávnou transpozici. Závěrem bych chtěla požádat o jednu věc. Přemýšlejme prosím o anonymních oznámeních i celém tomto zákonu věcně, racionálně a bez dogmat. Oznámit protiprávní jednání v právním státě není udavačství ani bonzáctví, anonymní oznámení často obsahují závažné informace. Prosím, nevzdávejme se jich. Napravme nesprávnosti vládního návrhu a udělejme ze zákona o ochraně oznamovatelů funkční protikorupční nástroj.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
My dvě jsme si na vlastní kůži zažily včetně konsekvencí z toho vyplývajících, co to znamená. O čem teď hovořím? A oni říkají: Jsem, třeba, ale já jsem dělal státnici u profesora Šámala nebo profesora Eliáše nebo profesorky Válkové. Podívejte se, to je velmi špatná vizitka. Co tomu předcházelo? A zjistila jsem nepěkné věci, k nim se nechci vracet, a stála jsem před tím rozhodnutím, co udělat. Já jsem okamžitě letěla z vedoucího katedry trestního práva, byla jsem dehonestována v tom smyslu, že mě přestali zdravit kolegové. Dávali jsme to dohromady. A já se teď vrátím k tomu, o čem jsem potom přemýšlela. Ale bylo to k ničemu, těch půl roku. Takže v podstatě jsem si říkala: Škoda že tady není ta ochrana.
Děkuji, takže jsme upravili návrh procedury. Jak už jsem řekl, legislativně technické úpravy nebyly podány, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A.
Ano. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Já jsem chtěl jenom jednu věc. Nechci tady být za nějakého prudiče, ale tady zhruba dvě hlasování zpátky pan zpravodaj použil formulaci "tento návrh je podobný nebo stejný, proto ho hlasovat nemusíme". to mohlo zaznít, byl to návrh, který byl nehlasovatelný a pojďme dál.
Návrh byl zamítnut. Přednesu usnesení: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. A já konstatuji, že jsme s návrhem vyslovili souhlas. Budeme pokračovat v našem programu.
To hlavní máme schváleno v tom předchozím bodě a tady jde pouze o některé související normy, které nepovažuji za nijak komplikované.
Tím jsme se vypořádali se všemi body, které bylo potřeba hlasovat.
Díky moc.
Všem děkuji za spolupráci, původně z devadesátky byla z toho docela komplikovaná věc s mnoha hlasováními i staženími, takže ještě jednou děkuji.
Přečtu omluvu: dnes na celý jednací den ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Taťána Malá. Pan poslanec Radek Vondráček je omluven, dojde v třetím čtení ke změně zpravodaje a bude jím pan poslanec Feranec. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Máte. Prosím, pane ministře, máte slovo. Jinak, kolegyně, kolegové, já vás poprosím, jestliže máte něco neodkladného, co potřebujete řešit, abyste to šli řešit do předsálí. Prosím, pane ministře.
Dobrý den, děkuji za slovo. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře, a já otevírám rozpravu, kde s přednostním právem se hlásí pan zpravodaj.
Děkuji, pane předsedající. Už bylo řečeno, že se tím zabýval.
Já vám děkuji, a nyní tedy mám pět přihlášených do obecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak víte, k vládnímu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů jsem předložila dva pozměňovací návrhy. V rozpravách ve druhém čtení jsem se k nim přihlásila a stručně je odůvodnila. Teď vystupuji, abych se vás pokusila přesvědčit pro mé pozměňovací návrhy hlasovat. Cílem mých návrhů je přispět k vyšší funkčnosti zákona. Naším cílem nemá být pouze udělat si jakousi fajfku, že jsme zapracovali evropskou směrnici, ale měli bychom aktivně usilovat, abychom schválili zákon, který bude funkční a který bude efektivně chránit oznamovatele. Sama mám zkušenost. Ve svém městě jsem jako opoziční zastupitelka upozornila na různá porušování zákonů a nehospodárné transakce města. Podařilo se mi zastavit dotace do předluženého sportovního klubu, které by jinak shrábl exekutor. Od politických protivníků a spřízněných médií jsem si musela vyslechnout různé nepěkné věci, byla jsem označena za udavačku. A když vás někdo takto označí v regionálním médiu, má to obrovský dopad. Lidé si toho všímají a úplně jinak o vás přemýšlejí. Tato ochrana se nemůže odvíjet podle právní kvalifikace. Oznamovatel nemůže být vystaven tomu, aby právně kvalifikoval, jestli oznámeným jednáním byl spáchán trestný čin nebo přestupek a jestli za ten přestupek hrozí pokuta 50, 100 nebo 150 tisíc korun. To je prostě nepřijatelné. To všechno kazí životy a přispívá k destrukci právního státu. Nebýt aktivních oznamovatelů, nikdy by se neodhalila kauza Dieselgate automobilky Volkswagen, která dosáhla světových rozměrů. V České republice bychom nikdy neslyšeli o kauze Státního fondu životního prostředí, nebýt oznamovatele Libora Michálka. Zastavila bych se dále u anonymních oznámení. Zkušenosti z firem i z úřadů, které oznamovací systémy zavedly, jednoznačně potvrzují, že i z anonymních oznámení získávají důležité poznatky. Často platí, že právě ty nejzávažnější informace o trestné činnosti jsou uvedeny v anonymních oznámeních. Jinými slovy, když jde o velké peníze a je tam třeba organizovaná skupina, tlak na potenciální oznamovatele je vyšší a každý se tím spíš bojí oznámení učinit. Právě kvůli nejzávažnější hospodářské kriminalitě a korupci je třeba anonymní oznámení umožnit a v zákoně výslovně zakotvit. Jestli si někdo myslí, že třeba kvůli banálním porušením zákoníku práce někdo bude dávat anonymní oznámení, tak je na omylu. Prošetření mu je k ničemu, pokud nedostane peníze, kterému náleží.
Jak již bylo prezentováno v rámci prvého i druhého čtení tohoto návrhu, jeho hlavním cílem je zkvalitnění stávající právní úpravy, odstranění jejích nedostatků identifikovaných v praxi, snížení administrativní zátěže podnikatelů a úspora finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na chod státní báňské správy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto vás žádám o podporu tohoto návrhu a jeho postoupení Senátu. Děkuji za pozornost.
Jdu jen potvrdit, že tak, jak jsem tady zmiňoval v rámci druhého čtení, kdy nepadl žádný pozměňovací návrh k tomuto zákonu, my jako hnutí ANO se k této novele stavíme pozitivně, protože jsme rádi právě za to, že se v tomto směru zoptimalizují procesy, zjednoduší, a hlavně zlevní. Tudíž avizuji, že jako hnutí ANO budeme pro tuto novelu, a děkuji všem za to, že nevnesli žádnou inovaci v podobě pozměňovacích návrhů.
Táži se, jestli má pan ministr ještě zájem o závěrečné slovo? V tuto chvíli tedy prosím zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh zákona dále prošel druhým čtením, a to obecnou i podrobnou rozpravou dne 18. dubna 2023 na 63. schůzi Poslanecké sněmovny, přičemž k návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Garanční výbor tak návrh dále neprojednával.
Zahajuji hlasování.
Děkuji, pane předsedající. Velmi důležitým aspektem je rovněž zlepšení kontroly a minimalizace možného zneužívání tohoto institutu tím, že se nárok na zvláštní ceny nově nebude prokazovat pouhým čestným prohlášením, ale bude vázán na pobírání příspěvku na živobytí. Návrh zákona dne 16. března 2023 projednal hospodářský výbor jako výbor garanční a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi a všem členům výboru za konstruktivní přístup během projednávání návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Vždycky to bylo na úrovni čestného prohlášení, což byla administrativně náročná záležitost, takže se to nahradilo něčím jiným.
Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Další návrh, a ještě jednou opakuji, nemusíte číst tu samotnou legislativní změnu, stačí povaha toho návrhu, o co se jedná, lidskými slovy. Návrh byl zamítnut.
Tak mám mluvit pomaleji, zřetelněji? O to tady jde? Děkuju vám za upozornění, to je to nejmenší. Ano, já si stoupnu dál od toho mikrofonu. Nyní budeme hlasovat o bodu C pana poslance Šimka.